Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Prosím další návrh.
Je opět variantně.
Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Návrh byl zamítnut.
A to je asi to, co nejvíce této vládě vyčítám, a sice že období relativně vysoké konjunktury a rekordně nízké nezaměstnanosti nevyužívá k tomu, aby dělala alespoň trochu odpovědné reformy, alespoň trochu reformní kroky v tom smyslu, aby náš penzijní a zdravotní systém byl udržený. Protože v jaké jiné chvíli než v současné době ekonomického růstu tyto reformy dělat? Ve chvíli, kdy tu bude recese, a nikdo ji prosím nepřivolávejme, tak samozřejmě jakékoliv změny penzijního či zdravotního systému budou mnohem bolestivější a mnohem náročnější.
Dovolte mi také říct pár vlastních názorů na rozpočet, který je nám předložen. Řešíme tu pozměňovací návrhy, miliardu sem, miliardu tam, řada z nich je smysluplná, řada ne. Ale to jsou drobnosti a uniká nám podstata. Když se podíváme na ten rozpočet, je přece jasné, že vy nemáte žádný plán. Utrácíte jak Špidla, když říkal: "Zdroje jsou." Zdroje jsou, protože je konjunktura. Přejdu k příkladu školství. Za poslední dva roky vzrostl rozpočet o 41 miliard korun, ze 103 na 144 v regionálním školství. Nebo máte takový plán? Nemáte k tomu naprosto žádnou koncepci. Pan ministr Plaga, ten ví, o čem hovořím, ale nic nedělá, respektive nemá politickou sílu ve svém vlastním klubu, aby s tím jakkoliv pohnul. Čili máte stejnou koncepci asi jak v zahraniční politice.
Tak to byl pan poslanec Klaus. Nyní požádám o vystoupení pana poslance Juránka. Tak, máte slovo. Prosím.
Zároveň chci říct na začátku, že náš přístup je trochu jiný, než tady zaznělo před chvílí. První věc, o které mluvíme a která je pro nás úplně nejdůležitější, je záležitost právě sociálních služeb. Je tam ta záležitost, že v této věci tam máme ty sociální služby financované přes kraje. To znamená, na krajích vědí, že jim nějaké peníze chybí. A já vám zkusím naznačit, co je to za peníze. Kraje jako takové rozdělují peníze pro služby jak pro organizace, které jsou zřízeny krajem, tak pro organizace, které pracují v sociálních službách mimo kraj. To znamená, jsou to nějaké ty charity, diakonie. A já vám řeknu, co se stane, když tam nepřijde minimálně těch 800 milionů korun. A investovali do toho ve spolupráci s krajem a s kýmkoliv jiným. Protože ony už budou muset to místo zrušit, ony už budou muset zrušit tu konkrétní službu, která pomáhá hendikepovaným nebo pomáhá starým lidem. A jsou to věci, které kraj nedělá. To znamená, tady je to obzvlášť důležité, že v téhle věci nás i do budoucna tato záležitost zatíží tím způsobem, že ve skutečnosti následně, co ty kraje v budoucnosti udělají, když tyto služby budou končit, ony je budou potřebovat, tak je budou muset zavést a bude to mandatorní výdaj rozpočtů řady krajů. To znamená, je to 800 milionů korun, které tam stejně v příštím roce bude třeba nějakým způsobem najít a převést z položky. To znamená, není to přehnaný požadavek. Jinak ten původní propočet mluvil o 1 miliardě a 800 milionech korun. Takže to je k těm 800 milionům korun. Prosím vás, jestli jsem se dobře díval, budeme o této věci hlasovat celkem osmkrát. Ale pak se řeklo, že se z ní dá ještě slevit. Samozřejmě dobrá je každá koruna, ale těch 200 milionů korun je skutečně tak velké minimum, že už nám to nepomůže. A teď abych vás trochu probudil, tak vám řeknu, že jsem lesák, a jako lesák se samozřejmě chci přihlásit k některým věcem a není to jenom otázka kůrovce.
Ale řekněte mi, proč Slovensko, které roste pomaleji než my, sestavuje na příští rok vyrovnaný rozpočet? Protože dobře ví, že se blíží recese. Zatímco vy sestavujete rozpočet deficitní. Proč Německo, na které se stále odvoláváte, již třetím rokem sestavuje přebytkový rozpočet? Protože dobře ví, že se blíží recese.
Jelikož neregistruji v tuto chvíli žádná další přednostní práva - pan předseda Michálek chce vystoupit s přednostním právem.
Následně došlo ke korekci a posuzoval to ještě jednou v listopadu. A tam už řekl, že je realistická. Ovšem došlo k úpravě příjmů. U daně z příjmu právnických osob o 7 miliard korun nižší. Takže jsem jenom chtěl stručné doplnění, jestli by paní ministryně to mohla osvětlit, s tím, že bychom už pak nevyvolávali žádnou další rozpravu, abychom to mohli dokončit.
Upozorním, že pokud paní ministryně vystoupí, tak by znovu otevřela rozpravu. Takže pokud si nepřeje, v tom případě se ptám, jestli má zpravodajka zájem o závěrečné slovo. Prosím paní zpravodajku, aby nás seznámila s procedurou. Budeme probírat zásadní věci, u kterých by bylo dobré, abychom věděli, co se děje a řeší.
Já už jsem v úvodu navrhovala postup při hlasování. Během rozpravy došlo k několika připomínkám, se kterými já nemám problém. Tudíž bych říkala pouze stanovisko své, což si myslím, že není úplně vhodné. Pak bychom dohlasovali zbylé kapitoly. Ale o tom rovněž musí rozhodnout Poslanecká sněmovna. Až se vypořádáme s těmito pozměňovacími návrhy, potom bychom hlasovali o usnesení ke státnímu rozpočtu jako celku. A v případě, že bude toto usnesení přijato, tak bychom hlasovali doprovodná usnesení, a to tak, že jednotlivě.
Děkuji. Doufám, že to všichni zachytili. V tom případě ji nechám schválit. Kdo je proti? Já vám děkuji. Návrh procedury byl přijat.
Jenom krátká poznámka. Chtěl bych avizovat, že před finálním hlasováním o státním rozpočtu bych chtěl požádat o přestávku na poradu klubu v délce 20 minut. Děkuji.
Děkuji.
Já nechci moc zdržovat, jenom bych chtěl říci, že v hlasování číslo 237 jsem hlasoval proti, ale na sjetině mám pro.
Skončila přestávka pro poradu klubu před závěrečným hlasováním. Ano, pan předseda klubu KDU-ČSL Jan Bartošek. Chviličku počkejte, až bude klid. No, já doufám, že už vás bude dobře slyšet.
Dovolte, abych shrnul předchozí jednání. Je to z toho důvodu, že tento rozpočet diskriminuje rodiny a zdravotně postižené, diskriminuje lidi v sociálních službách a neoceňuje jejich práci. Z učitelů na soukromých a církevních školách dělá učitele druhé kategorie a nepřispívá na jejich platy tak, aby byli rovnocenní jako učitelé ve státních školách.
Děkuji. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Nebojte, nebudu zdržovat. Je to přesně ta situace, kdy státní rozpočet je uměním možného. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji za slovo. Takže za poslanecký klub Pirátů - my nepodpoříme návrh rozpočtu na tento rok.
Děkuji. Vážené poslankyně, vážení poslanci, za klub SPD velmi krátce. Naše pozměňovací návrhy v rozpočtu nebyly akceptovány, nemůžeme se také ztotožnit s tím deficitem, který tento rozpočet má, a proto ho nepodpoříme.
Bude to jednoduché. Ani našich šest hlasů tento rozpočet nedostane. Bohužel jste tomu nevyhověli, takže ani ta možnost, že bychom ten rozpočet podpořili, tady teď není.
Děkuji panu poslanci Farskému. A pokud se nikdo nehlásí, přistoupíme k závěrečnému hlasování. Děkuji vám. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.
Takže pod písmenem A z usnesení rozpočtového výboru: Poslanecká sněmovna doporučuje vládě, aby
Kdo je proti? Druhé usnesení.
Nebylo tomu tak vždycky. Vyměňujme si různé politické názory, ale shodněme se prosím na jedné věci - potřebujeme lépe financované české školství, potřebujeme víc a víc peněz pro to, aby naše vzdělávání bylo moderní, vzdělávací systém byl moderní. Ale přiznejme si, že to bude stát peníze a že to je ta nejlepší investice, na které bychom se měli shodnout. Děkuji vám za pozornost. Děkuji.
Tak to byla paní poslankyně Kateřina Valachová. Pane poslanče, máte slovo.
Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, vážený pane premiére, členové vlády, kolegyně, kolegové. Dovolte mi, abych se ve třetím čtení zmínil o pozměňovacích návrzích, které jsem podal ve druhém čtení, a požádal vás o jejich podporu. Směřují do dvou kapitol. Do kapitoly MPSV a do kapitoly Ministerstva zdravotnictví. Předesílám, že to není ideální částka, kterou by reálně sociální služby potřebovaly. Dneska jsem o tom krátce hovořil během diskuse dopoledne. Nikdy v předchozích letech nešla tak vysoká částka do sociálních služeb. Ale podle mého názoru je potřeba tuto částku dát do celkového kontextu. Je potřeba připomenout to, co jsme tady také už ráno diskutovali, a to je končící podpora některých projektů, zejména do sociální prevence. Nicméně jsou tady další minimálně dvě oblasti, které návrh rozpočtu neřeší. Není žádným tajemstvím, že v sociálních službách je personál dlouhodobě podhodnocen, a přitom ve velké většině případů jde o vysoce kvalifikovaný personál. Také je potřeba zmínit, abychom byli korektní, že v posledních dvou letech se situace o něco zlepšila. To znamená, pokud bychom schválili pouze 200milionové navýšení do sociálních služeb, tak je potřeba skutečně mluvit o tom, že se ředitelé sociálních služeb dostanou do velmi těžké situace - oni jsou v ní už dnes, je potřeba se jich ptát, většina z nich už dnes bojuje s personálním nedostatkem. Vzhledem k tomu, že řada z nich jsou vysokoškoláci, tak jejich situace na trhu práce je v tomto ohledu poměrně jednoduchá. Také jsem se jí jenom krátce dotkl dopoledne. Je to ona zmiňovaná reforma psychiatrické péče. O té se moc nehovoří, nicméně je potřeba ji zmínit, protože nová centra duševního zdraví kromě psychiatrické a psychologické péče budou mít i nové formy sociálních služeb. V tuto chvíli jsou většinou tyto projekty financovány z evropských strukturálních fondů. Je známo to, že v České republice žije více než 900 tis. zdravotně hendikepovaných občanů, přičemž minimálně polovina z nich využívá nějakou formu sociálních služeb. A to, jestli budou mít některou sociální službu dostupnou, nebo nedostupnou, je samozřejmě velmi zajímá. Proto to, jestli dokážeme dofinancovat sociální služby, je vzkaz jednak zdravotně hendikepovaným, ale také jejich rodinám, zda vláda i parlament považují kvalitu jejich života za prioritu, či nikoliv. Proto vás velmi prosím, abyste zvážili podporu pozměňovacím návrhům, které přicházejí v několika variantách. Skutečně to zdravotně hendikepovaní a jejich rodiny potřebují. A je to samozřejmě signál i k pracovníkům v sociálních službách.
Dámy a pánové, někdo může namítnout, že opozici se to lehce kritizuje. Ale faktem je, že když se kohokoliv uchází o vládnutí, o ministerská křesla, musí počítat s tím, že výměnou za dobrý flek bude muset odvádět nějakou dobrou práci. To, co naše země potřebuje dnes, je silná redukční dieta. Ne Kalouskova na úkor důchodců a sociálně slabých, ale na úkor všech pijavic a parazitů přisátých na státní rozpočet. To, že firmy staví pomalu a nekvalitně, není jen jejich vina. Jak se tu, dámy a pánové, chcete dohadovat, kolik miliard dáme na dálnice, když tyhle miliardy si rozebere zase několik doslova známých firem a nám zase zbudou ucpané a polorozpadlé silnice? Tento rozpočet nemůžeme za SPD podpořit také proto, že vláda navyšuje dávky nepřizpůsobivým. Podporuje finančně politické neziskové organizace či financuje vojenské mise české armády v zahraničí. Vláda na naše připomínky nedbala a nedbá. Navrhujeme navýšení peněz na podporu občanů se zdravotním postižením. Navrhujeme přesunout peníze z inkluze ve školství, se kterou nesouhlasíme, do kapitoly speciální školství. Navrhujeme také zvýšit peníze na boj s kůrovcem. Krátce řečeno, nechceme podporovat nějaké, řekl bych, politické neziskovky, nějaké nepřizpůsobivé lidi, ale chceme podporovat slušné a řádné občany. Takže děkuji za pozornost a prosím vás také o podporu.
Já bych samozřejmě chtěl tady v rámci technické poznámky zareagovat na pana kolegu Okamuru prostřednictvím pana předsedajícího. Samozřejmě, obecně se shodneme, že není dobré takovýto rozpočet stavět v době rekordního ekonomického růstu. Česká vláda to v této době pro příští rok bohužel nedokáže. Nicméně vy jste tady hovořil o některých věcech, vy jste tady zpochybňoval některé věci v minulosti a dotýkalo se to i KDU-ČSL. Případně, pokud ony toto sledují, tak aby konaly, protože vy tady upozorňujete na nějaké údajné machinace, které byly prováděny z pohledu KDU-ČSL. Takže pokud máte fakta, prosím, řekněte je. Pokud je nemáte, tak nemluvte o věcech, které nemáte podloženy fakty. Pokud tyto věci policie prošetřovala, neprošetřila tam žádná pochybení, tak je dobré respektovat tyto závěry, anebo, jak říkám, podložit tyto věci skutečnými reálnými fakty.
Dobré dopoledne. Já bych tady přečetl jedinou věc, když jsme u těch parazitů na státním rozpočtu a na veřejné kase. Smlouva to dokazuje. Současná strana Tomia Okamury SPD ráda hlásá, že je proti korupci, tunelování, vyvádění státních peněz. Ovšem i nad těmi věcmi, že to bylo přes někoho, se objevuje otazník. To vzbuzuje podezření, že firmy skutečně pomáhaly a zda s mediální komunikací, nebo jestli nesloužily pouze k vyvádění milionů ze státních příspěvků. Obě firmy jsou při bližším ohledání podivné. Tak prosím, kdo píše projevy panu Okamurovi, pište to podle jeho minulosti a neurážejte slušné lidi. jsem sluníčkář a vítač a jsem na to hrdý.
Děkuji za téměř přesné dodržení času a reagovat s faktickou poznámkou bude pan poslanec Holík.
Byl jsem jeden z těch, který zůstal při Tomiovi. Ale Tomiovi nezůstal ani halíř.
Je to stanovisko klubu Starostové a nezávislí. A pokusím se být maximálně stručný.
Já jsem tady neřekl, že ten rozpočet Prahy je špatný. Já jsem naopak na něj hrdý. Jde tam nejvíc peněz v historii Prahy do veřejné dopravy. Ten rozpočet byl připravený dobře. Nějaký váš kolega zde připravený písemný projev přečetl a měl tam namustrováno, že má zde odvykládat, že nejsou nějaké rezervy, když něco roste. A já říkám, vy sami nikde rezervy netvoříte. Pište si ty projevy.